Pan ministr určitě řekne - ale vy jste mi tady neřekli ten recept. Vy jste mi neřekli, jak chcete konsolidovat? A tak, jak máme informace, tak to, co bylo připraveno, skončilo v koši. Takže myslím si, že hnutí ANO jasně říká - daně musí platit všichni, ale musí je platit všichni spravedlivě. Ať všichni platí malé daně, ale všichni spravedlivě. Co jste udělali jako první? Zrušili jste EET? Myslím si, že boj s daňovými úniky a podvody - a vyjadřovala se teď k tomu i ekonomka, která jasně řekla, že v rámci právě daňových úniků je to pořád 300 až 500 miliard, proběhlo to tento týden. Zároveň Klára Dostálová tady jasně říká, že nevyužíváme potenciál v rámci evropských peněz. Myslím si, že máme tady i rekordní zisky energetických firem. Já jsem se včera na ty stránky ještě koukala a byla jsem v šoku z toho, že jak máme ministra pro evropské záležitosti, tak zároveň veškerou tuhle agendu a všechny ředitele má pod sebou i pan premiér, takže prakticky podle mého názoru dochází k obrovské duplicitě.
Česká ekonomika tak přešla z ekonomiky tržní na ekonomiku dotační, na ekonomiku nárokovou. Problémem je, že vládní výdaje, které vytěsňují výdaje soukromé, jsou ve srovnání s těmito výrazně neefektivní. Důsledkem vytěsňovacího efektu je následně mnohem nižší účinnost vládní fiskální politiky. Konečně třetím nákladem deficitu veřejných financí, který mě osobně velmi trápí, jsou náklady na obsluhu státního dluhu. Když to vyjádřím jinými slovy, jedná se o hodnotu nejhodnotnější alternativy, jež nemůže být vykonána. A tak bych mohl pokračovat dále. Náklady na dluhovou službu platí Česká republika bohužel každoročně od svého vzniku. Kdybychom tedy chtěli spočítat kumulované skutečné náklady zaplacených úroků od roku 1993 do současnosti s ohledem na inflaci, došli bychom z pohledu nákladů obětované příležitosti k astronomickým sumám. Odhaduji, že například ke kompletní dálniční síti. Jestliže by se tak nestalo, nákladem nicnedělání by byl pokračující přenos dluhů na naše děti a vnuky, pokračující vytěsňování efektivních soukromých výdajů neefektivními vládními výdaji a konečně astronomické náklady obětované příležitosti. Zatímco většina konsolidačních balíčků v minulosti byla vyvolána tlakem nepříznivých vnějších okolností, tento balíček můžeme přiřadit k těm, které jsou aktivovány vnitřním přesvědčením současné vládní koalice o potřebě nápravy. Uvedené skutečnosti mě vedou k jednoznačné podpoře předkládaného souboru právních norem. Děkuji vám za pozornost.
Co na to řekne jeho stranický kolega pan Kučera? Mně to nevadí konzistentně. Druhá poznámka. Tady vystoupil pan ministr financí a řekl, že jsou dva extrémy: jeden je strašit Řeckem a druhý nedělat nic. Takže já tomu... Bylo tam strašení Řeckem. Poslední poznámka. Pan poslanec Nový položil řečnickou otázku, jestli nám do budoucna někdo půjčí? Vy furt říkáte, že my něčím strašíme. Ale vy tady permanentně něčím strašíte. Od důchodů počínaje, že na to nebude, přes konsolidaci veřejných financí. A jsem hrozně rád, že na začátku ministr financí před tímhle extrémem varoval, a vlastní poslanec se tím neřídí.
Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Babka.
Pane kolego Nachere, prostřednictvím pana předsedajícího, velmi špatně jste mě poslouchal. Řeckem jsem tady rozhodně nestrašil. Řecko jsem právě uváděl jako příklad země, která skutečně tím bankrotem prošla, a zdůraznil jsem , zdůraznil jsem, že my se v řecké situaci rozhodně nenacházíme. A z toho jsem odvodil zodpovědnost současné vlády, která chce právě předejít řeckému scénáři.
Děkuju moc za slovo, pane předsedající. Pro pana kolegu Nového, já jsem poslouchal dobře. Já jsem poslouchal dobře. A mimo jiné to byla asi pátá věta, kterou jste říkal, že byla polemika k tomu, jestli potřebujeme ozdravný balíček, nebo nepotřebujeme. To my jsme přece neřekli. Takže aby to bylo na pravou míru.
Vy řeknete, já jsem nestrašil Řeckem, já jsem jenom zdůraznil, že když to nepřijmeme, tak tady je nějaké Řecko. - čtyřnásobné, čtyřnásobně větší zadlužení než Česká republika. Mohl jste uvést jakoukoliv jinou zemi. A vy jste uvedl Řecko. Takže evidentně to bylo za mě to bylo jasné strašení. Nezlobte se na mě.
Stalo se něco, samozřejmě přišel covid, který nám samozřejmě zamíchal s celým světem. Prostě je tam nedáte. Ten vámi vysmívaný a proskribovaný Orbán v tom Maďarsku. Čili není třeba vymýšlet to, co už dávno je vymyšlené a funguje, ale znovu apeluji na to, vraťme tomu všemu nějaký ten smysl. Protože jinak to nemá význam. ti mladí dneska vidí, že jsou státy, kde to prostě jde, kde to funguje. Je třeba zajímavé, že všude řeší zhruba stejné problémy, jestli je to v Dublinu nebo v Tel Avivu nebo v Praze, všude je to bydlení tak strašně drahé, což má nějaké asi svoje důvody, ale ty důvody jsou patrně nějaké globální, to já nevím, to je pro ty odborníky. Ale říkám, teď to řeší v podstatě celý svět. Tam jsou důchodci velmi dobrá cílová zákaznická skupina, protože mají relativně hodně peněz a relativně málo času na to je utratit. teď se mi něco přidalo, zaplať pánbůh za to, protože to je ta generace, která byla zvyklá mlčet, protože se bály, z které strany to přiletí. A na druhé straně si přečtu v novinách Headline, že budeme kupovat stíhačky za 100 miliard. A teď je otázka, kdo nám nebo vám na to dá to právo? V takovýchto zásadních věcech bych já opravdu se klonil k nějakému referendu. Ať si to rozhodnout ti lidé, my jsme zastupitelská demokracie a každý z nás zastupuje nějaké voliče. A ten názor těch voličů je potřeba respektovat a myslím si, že teď se v té mediokracii, ve které žijeme, kdy novinářův názor je podstatnější, než názor demokraticky voleného politika s bohatou životní zkušeností, takhle to prostě je, tak jako teď není náhodou opravdu ten čas na to se ptát těch lidí třeba v těch referendech? Jak si to představují?
Děkuji panu předsedovi Okamurovi, prostřednictvím paní předsedající. Od paní kolegyně Mračkové Vildumetzové, prostřednictvím pana předsedajícího, zde zazněl pozměňovací návrh, který by byl možná přílepkem, protože bychom museli otevřít zákon o občanských průkazech, nicméně takhle podle mě ta debata má vypadat.
A nyní tedy s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura. Prosím, ujměte se slova.
Přitom nejen před volbami, ale dokonce ještě nedávno premiér Petr Fiala a Fialova vládní pětikoalice veřejně tvrdili, že daně zvyšovat nebudou. Hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám a všichni víme, že konsolidovat státní rozpočet lze i bez zvyšování daní českým občanům a firmám, pakliže by se skutečně škrtly zbytné výdaje, které nic nepřináší občanům České republiky.
Prosím.
Během toho třídenního projednávání v prvním čtení jsme se navíc dozvěděli další, řekl bych, velmi znepokojující až otřesná fakta, a to, že Fialova vláda ve skutečnosti ten jejich návrh nemá vůbec připravený, protože dovídáme se tady, že i strany vládní koalice tady vzájemně ještě jednají o tom a vzájemně tady vystřelují návrhy na úpravy toho vašeho - v uvozovkách - konsolidačního balíčku a nejste ani vy sami vzájemně dohodnuti na tom, které položky půjdou do jaké sazby DPH a tak podobně. Takže my tady tři dny něco projednáváme, tři dny to tady obhajují ministr financí Zbyněk Stanjura a vládní poslanci... Můžu znovu požádat o klid? Vládě se hroutí státní rozpočet a její neschopnost spravovat veřejné finance mají podle vládního návrhu zaplatit čeští občané a firmy. A jak jsem říkal, tak hnutí SPD je zásadně proti tomuto zvyšování daní. Jak už jsem říkal, tak ve skutečnosti se jedná o obsáhlou a plošnou daňovou reformu, která v případě přijetí bude mít negativní dopad prakticky na všechny naše občany a firmy. Hnutí SPD tvrdí již od samého počátku, že státní rozpočet na letošní rok je postaven na nereálných číslech. Jak víme, tak v letošním roce si sami poslanci Fialovy vládní koalice tady ve Sněmovně prohlasovali zvýšení platů politiků. SPD hlasovalo proti. A nejenom, že jsme hlasovali proti jako SPD, navrhl jsem tady zamrazení platů politiků na celé volební období - a tento můj návrh jste mi tady zamítli. Schodek letošního rozpočtu již dávno přesáhl 300 miliard korun a dále se prohlubuje. Problémem je propad na plánovaných příjmech a vysoké výdaje. Tím pádem vláda také vybere méně na DPH, než plánovala. Z důvodu Fialovou vládou nezvládnuté inflace vláda ani nepočítala s mimořádnou valorizací důchodů. Zásadním problémem jsou potom vládou příliš vysoko zastropované ceny energií u jejich distributorů.
Nebude to slevová akce, ale bude to prostě deflace. O inflaci se tady pořád, to víme všichni, co znamená. To je perpetuum mobile. Obvolají město a nemají to. Pak tady ministr, s kterým se známe, tady mluví úplně odborně v pohodě. Říkám, přichází generace, která řekne: pro nás je cennější komodita čas než peníze, protože na co jsou mi peníze, když si je nemůžu prožít a užít? Takže se zjistí, že ve špitále slouží jeden doktor na všechna oddělení, protože to prostě jinak nebude zvládnutelné.
Dohodáře využíváme skutečně nárazově. Je to nejlepší řešení při akutních problémech s nedostatkem personálu, protože jich máme v evidenci více a je tak větší možnost, že některý z nich bude moci na směnu službu zajistit, což u osob s pevnými směnami je neproveditelné. Ráda bych také uvedla, že osoby, které zaměstnáváme na dohody, jsou jinde zaměstnány na hlavní pracovní poměr, a tak si sociální a zdravotní platí z tohoto zdroje. Ta novelizace vůbec nerozlišuje osoby pracující jen na DPP od těch, kteří pracují na hlavní pracovní poměr. Novelizace bude znamenat konec zaměstnávání na dohody a zvýšení nákladů na personál celkově, pokud nebudeme chtít omezit naše služby v jejich kvalitě. Musím tady přiznat, že se tohoto opatření velice obávám, a v organizacích, které jsou nějakým způsobem zasanovány dobře finančně, to asi nebude problém. A věřte, že když člověk, který odchází z tohoto světa, chce odejít doma a má tak skvělou rodinu, že se o něj chce postarat až do konce jeho dní, takže nejen, že to je úctyhodné, že to je potřebné, ale ti lidé potřebují pomoc. Já bych jenom - prosím, zvažte, když někdo pracuje na hlavní pracovní poměr a má k tomu dohodu, jednu, jestli by se nemohla udělat výjimka a opravdu to nechat ve stávajícím modelu.
To lidi nikdy nepochopí, můžeme tady říkat jakékoliv hezké - jak jsme nevím jací, a prostě to ty lidi skutečně nezajímá. Je nezajímá nějaký mezinárodní obraz naší republiky a jak nás kdekdo poplácá po ramenou. Občany zajímá to, aby v klidu zaplatili složenky, aby měli to, co k životu potřebují, a ne aby se začali dostávat do situací, kdy musejí přemýšlet nad tím, jestli mají na základní životní potřeby. Co se týká - Green Deal, já jsem pro ochranu přírody, přírodu mám velice rád, ale musí se to dělat rozumnou cestou a ne prostě stylem skoku z vodopádu s tím, že to nějak dopadne. A já se ptám, jestli vůbec se zabýváme tím, jestli nejenom české hospodářství, ale vůbec evropské hospodářství - jestli ten zelený fanatismus přežije naše hospodářství. Takových těch bodů, kdy já mám pocit, že trestáme úspěšné, je tam až příliš mnoho, překvapivě. Prostě my bychom úspěch snad měli ocenit, my bychom měli ocenit každého, kdo nenatahuje tu ruku tomu státu, kdo je aktivní, kdo dělá proto, aby se uživil sám. Oceňme to a usnadněme mu to tak, aby takových lidí bylo co nejvíc, aby větší množství lidí mělo zájem pracovat samostatně, a ne, že my jim budeme házet klacky pod nohy a pak se budeme chlubit tím, že vyplácíme na různé podpory a tak, stále více. Zájmem státu by snad mělo být to, aby skutečně ten stát to vyplácel pouze těm nejpotřebnějším, a to ekonomicky aktivní obyvatelstvo schopné pracovat, tak aby bylo pro ten stát ne přítěží, ale přínosem. Vytvořili jsme tři nová ministerstva. Vždyť já vím, že někdo řekne - v tom státním rozpočtu to je kapka v moři. Teď, když přijdete k doktorovi nebo někdo po vás chce nějaký ten identifikační kód, řeknete své rodné číslo, každý si ho pamatuje bez problémů. Teď, když já v tom čísle nesmyslně vygenerovaném spletu jedno jediné písmenko, už to bude špatně, ale ten systém mě na to neupozorní, nemá jak odhalit, že to je tam... To je prostě bez hlavy a paty. A průměrný občan - jak dlouho si ze svého platu na tu nemovitost vydělává! My tady máme člověka, který si tedy rozhodne nebýt nějak na někom závislý, pořídí si vlastní bydlení, a my ho za to potrestáme. Pak v novinách čtu, že problémy s bydlením vyřešíme tak, že nemovitosti k bydlení nebudeme vlastnit. A marně v tom hledám nějakou logiku, vždycky někdo něco musí vlastnit, tak kdo ty byty bude vlastnit, když tedy čeští občané by to být neměli. Takže cizinci, nebo kdo? Jako stát, takže jako za socialismu, budeme mít prostě státní bydlení, stát bude přidělovat ty byty, takže se vrátíme někam, kde asi nechceme být. A poslední takovou kapkou je, že mluvíme o tom, že ty finance by se měly stabilizovat a samozřejmě naším zájmem je, aby se odvádělo co nejvíce na daních atd. Takže asi ideální by bylo, kdyby to byly děti našich rodin, které mají k našemu státu kulturní vazbu, a ty potom budou vytvářet ty hodnoty. Jenže to musíme podporovat pracující rodiny s dětmi, a když budeme dělat všechno pro to, aby pracující rodina s dětmi se měla dobře, slušně, tak ty děti se rodit budou a tím pádem budeme mít budoucnost. A tady, co máme? Zrušení školkovného, omezení daňové slevy na manželku či manžela, a takhle bych mohl pokračovat. To znamená, tady bychom se měli jako - ono je sice hezké šetřit, ale ne za každou cenu.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Pro zajímavost, České dráhy mají spotřebu nějakých 46 milionů litrů nafty ročně, náhodou stejné číslo je i u všech dopravních podniků v celé České republice. Tak už víme, kde si na tyhle dotace soukromým restauracím vezmete - v Českých drahách a v dopravních podnicích. Opravdu, to je věc, za kterou se, kolegové z ODS, nestydíte? No a budu v té kaskádě pokračovat. Sečteno a podtrženo, nechci říct, že dramaticky, ale výrazně zdražujete a znepříjemňujete veřejnou dopravu občanům a cestujícím. Připomenu Klimaticket v Rakousku, připomenu velmi levnou německou jízdenku za 50 eur na měsíc. Tak a slíbený poslední třetí argument z ekonomiky. Cituji média: Smutné, ale na Česko kašleme, vzkazují lidé z nákupů za hranicemi. Doma jsou ceny přepálené a neodpovídající kvalitě, za hranicemi se vyplatí kupovat skoro všechno, shodují se Češi, kteří pravidelně jezdí nakupovat do Polska a Německa. Nadpis "i psům víc chutná z Německa", když jsem byl u toho pejska a kočičky. Opět rezignace vás, slavné slepené pětikoalice. No a závěr mého vystoupení a závěr toho článku: Politikům to spočítáme, občanka Anička, ale i další oslovení kvůli cenám kritizují současnou vládu. Podobně se zlobí i Naďa před obchodem ne v Polsku, ale v německé Žitavě, které to vadí, že musí za kvalitou jezdit za hranici. Cituji Naďu: Štve mě to strašně, štve mě, když mi z vlády řeknou, ať si jezdíme nakupovat jinam. Takový přístup, to mě zaráží. To byste měli zkusit, ale vy to nezkusíte. A víte, já si vlastně na závěr říkám: ne. My za hnutí ANO se na to těšíme.
Pan poslanec Jáč bude pokračovat.
Chtěl bych jenom upozornit na některé dopady daňového balíčku. Vláda nepomáhá příliš studentům ani na vysokých školách, kde se zdražuje logicky život na kolejích, ruší se jim slevy na dani. Pokud to takto bude pokračovat, tak se to projeví ve sníženém zájmu našich mladých studovat. Koaliční strany před volbami slibovaly, že rozhodně nezvýší daně. A jaká je skutečnost? Co nás tedy čeká? Dojde ke zrušení systému tří sazeb DPH. Výjimku budou tvořit knihy, u nichž je nulové DPH. Za poznámku stojí přeřazení novin a nápojů do základní skupiny, kdy tady už několikrát zmiňované, že například pornografické časopisy budou zatíženy menší sazbou nežli noviny, které to štěstí nemají. Vlastně jedná se o dvojnásobné navýšení a pravidelná valorizace. V České republice bydlí ve vlastnickém bydlení zhruba 80 % populace. Nelze ani akceptovat argument, že jde o navýšení jenom o stovky. Jsou lokality, kde to může být výrazně více. Ale je nevyhnutné brát toto navýšení nemovitých věcí v kontextu celého daňového balíčku. Nacházíme se v krizi bydlení. Já jako člověk, který dělám celý život ve stavebnictví, tak skutečně někdy až se z toho zatočila hlava, protože ty ceny vyrostly do úplně neuvěřitelných a nesmyslných výšin. ale naštěstí v poslední době se to skutečně stabilizuje. Přesto si myslím, že zvyšování daně z nemovitých věcí je cesta špatným směrem.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Mračková Vildumetzová, připraví se pan poslanec... Hlásil jste se s faktickou poznámkou?
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, i já bych ráda v obecné rozpravě vystoupila ke konsolidačnímu daňovému balíčku, který tady je a v úvodu musím říct, že pan ministr financí včera říkal, jestli je nutné konsolidovat veřejné finance. A myslím si, že jsme se spolu shodli, že ano. Ty teprv přijdou, ty budou až v návrhu rozpočtu na příští rok. A já jsem včera tady vystupovala, jasně jsem říkala, že když pan ministr financí říkal, a co vám tedy vadí? Já to musím znovu zopakovat. Já to pořád opakuju, nevejdou se ani do těch lavic. Máme nespočet politických náměstků. Schválili jste si nový služební zákon. Od 1. ledna přibylo na resortech 40 politických náměstků. Pan ministr financí tady včera obhajoval ty své lidi, které má na svém resortu.
Děkuji, pane poslanče.
V těch návrzích je mnoho částí, se kterými nesouhlasím, které si myslím, že jsou nesprávné. Zmíním pouze jednu konkrétní chystanou změnu, která tady tolikrát nezazněla. Vláda totiž chystá v rámci konsolidace veřejných financí i zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance. Slibuje si tím navýšení příjmů až o 12 nebo necelých 13 miliard do státního rozpočtu. S tímto krokem já ale nesouhlasím. Tato zamýšlená náplast pro rozpočet bude mít ve finále přesně opačný efekt. Jde pouze o další daňové zatížení práce. Zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance bude mít výrazný sociální dopad a významně se dotkne hlavně nízkopříjmových rodin. I toto považuji za nesprávné. V rámci úprav veřejných financí je nutné se primárně zaměřit na výdaje, tedy respektive na výdaje na státní správu, než prvně zvyšovat daně a odvody lidem. Tento krok považuji za nešťastný, nesprávný. Do rozpočtu nepřinese více peněz, ale jeho dopady budou znamenat přesně naopak, větší náklady pro stát. Proto už dopředu avizuji, že budu podávat pozměňovací návrh, který tento počin bude rušit.
Nechci být v tichosti svědkem toho, jak se tato vláda snaží tlačit společnost a naše občany do kouta a to všechno pod záminkou stabilizace státního rozpočtu a snížení deficitu. Z tohoto důvodu si vám dovoluji přednést argumenty, proč si myslím, že tento balíček není tím správným směrem pro naši zemi. Zrekapituluji tedy, co nám předkladatel předložil a vláda na tiskové konferenci 11. května letošního roku představila.